Pokud se týká bezpečnosti, tak jenom zopakuji, že právě proto Česká republika stejně jako ostatní země trvá na tom, aby byla vakcína schválena Evropskou lékovou agenturou, protože věříme, že to je pro nás všechny dostatečná záruka. To je meritem tohoto zákona. Takže co se týče navrhovaného pozměňovacího návrhu, který stanovuje, že v případě očkování proti onemocnění covid se má jednat o očkování dobrovolné, tak z mého pohledu tato deklarace je zbytečná, protože žádné očkování v příslušné části zákona není povinné, stejně jako například očkování proti chřipce nebo proti pneumokokovým infekcím není povinné. Co se týče deklarace, že nepodstoupení očkování nemá vliv na ústavní práva, tak v tomto ohledu a v tomto zákoně je považuji také za nadbytečné, protože prostý zákon nemůže, nemůže popřít práva zakotvená ústavními zákony. A vzhledem k tomu, že v pozměňovacím návrhu nejsou z pochopitelných důvodů uvedeny žádné sankce, považuji celý pozměňovací návrh za čisté, v současné době, politikum, které se vymezuje vůči jakémukoliv nátlaku na to dát se nebo nedat očkovat. Žádný takový nátlak tady ale není, a už vůbec není zmíněn v tomto zákonu. A proto, pro čistou deklaratornost tohoto předloženého pozměňovacího návrhu, s ním souhlas vyjádřit nemohu.
Má někdo ještě jiný návrh do podrobné rozpravy? Schválili jsme tedy zprávu Technologické agentury. Pane zpravodaji? Ptám se, jestli chcete konstatovat jednotlivé odměny jednotlivým členům. Vyžaduje to někdo? Pokud ne, tak budeme tedy hlasovat o usnesení. Je usnesení každému zřejmé? Kdo je proti? Děkuji vám. I toto usnesení bylo schváleno. Nyní se budeme zabývat bodem číslo
Pokusím se být opět co nejstručnější. Doporučuje
Kdo se hlásí do rozpravy? Nikoho nevidím, rozpravu končím. Otevírám podrobnou rozpravu. Ptám se, kdo se hlásí do podrobné rozpravy. Prosím pana zpravodaje.
Děkuji. Navrhuji dvě hlasování.
Děkuji. Kdo dál do podrobné rozpravy? Nikoho nevidím, i podrobnou rozpravu končím. O závěrečné slovo asi nebude zájem. V tom případě budeme jednotlivě hlasovat. Kdo je proti? Přednesu návrh usnesení. Zahájil jsem hlasování číslo 109 a ptám se, kdo je pro? I toto usnesení bylo schváleno. Kdo se chce vyjádřit ke stavu legislativní nouze v tomto případě? Dobře, prosím, pane poslanče. Pan kolega Volný. Pane poslanče, máte slovo.
Děkuji.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, zatím tady nevidím žádného člena vlády. Ale to pro zahájení schůze není podstatné, mohu zahájit tedy čtvrtý jednací den 72. schůze Poslanecké sněmovny. Konstatuji, že poslanci, kteří nejsou přítomni ani nejsou omluveni písemně, se považují za omluvené na základě dohody předsedů poslaneckých klubů. A nyní tedy první přihlášený ke změně pořadu schůze je paní poslankyně Kateřina Valachová. Připraví se Lukáš Bartoň. Paní poslankyně, máte slovo.
Kolegové, kolegyně, já bych chtěla požádat o zařazení jako bodu 1 jednání schůze 15. prosince, zákazu dětských dluhů. Je to věc, na které se jistě všichni shodujeme. Byla k tomu svolána mimořádná schůze a přerušena.
Děkuji za slovo.
Dobré ráno, vážené kolegyně, vážení kolegové. Dovolte mi, abych zařadil jako první bod dnešních třetích čtení návrh zákona o opatřeních k přechodu České republiky k nízkouhlíkové energetice. Pane předsedající, jako první bod dnešních třetích čtení, tedy po legislativní nouzi.
Čili první bod v bloku třetích čtení, čili pátý bod dnešního jednání.
Tedy upozorňuji na to jako politické stanovisko a volám vás, kolegové, aby to byl první bod 15. prosince v souladu s dohodou i řešením přerušení mimořádné schůze.
To vyřešíme hlasováním o pořadí těch bodů. Pane předsedo, také máte slovo.
Dobrý den, já myslím, že někdy vedeme zbytečné spory, jestli některý bod bude první, nebo druhý. A ten souboj mi přijde skoro zbytečný. Ano, je to protinávrh, aby tento sněmovní tisk byl jako první v bloku třetích čtení v tom týdnu od 15. prosince.
Dobře, ještě předseda klubu sociální demokracie.
Já dvě poznámky. To znamená co?
Kdo je proti? Děkuji vám.
Vážené kolegyně a kolegové, pokolikáté už jsme projednávali pedagogické pracovníky?
Děkuji vám. Děkuji vám. Návrh byl přijat. Ještě se hlásí předseda klubu Pirátů Jakub Michálek. Máte slovo.
Děkuji za slovo.
Ale opravdu jsem ještě něco takového tady za svou praxi nezažil. Ale pokud na tom trváte, pane poslanče? Trváte, tak dobře. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Tím jsme se myslím vypořádali se všemi návrhy, které byly ke změně pořadu schůze, a budeme projednávat pevně zařazené body. Pane poslanče, máte slovo.
Děkuji, pane předsedající. Pokusím se býti co nejstručnější. Zároveň s tím je předkládán sněmovní dokument 5250, který stanoví odměny členů kontrolní rady.
Nikoho nevidím, rozpravu končím.
Děkuji. Navrhuji dvě hlasování.
Také si prosím uvědomme, jak s mediky obecně zacházíme a jak reflektujeme jejich připomínky k systému vzdělávání. Apeluji tedy na to, aby se medici co nejdříve vrátili k plnohodnotnému studiu a pracovní povinnost jim byla zrušena. Ale zpět k té samotné novele v legislativní nouzi. Ona totiž vytvořila další disproporci, kterou se snažíme narovnat naším pozměňovacím návrhem číslo 6946, o kterém zde mluvil už i pan ministr. To znamená, že student stomatologie v pátém ročníku, který chce nabrat zkušenosti v praxi a asistovat v ordinaci, nesmí dle zákona ani podat zubaři v ordinaci zrcátko. Dále s návrhem souhlasí i prezidentka České asociace sester, stejně tak spolek Mladí lékaři. A vlastně jeho neschválením vznikne skutečně nelogická situace. Co se týče vládního zákona, tak zde musím poznamenat, že mnohem raději bychom byli, kdyby takovéto úpravy byly řešeny mimo legislativní nouzi přesně z těch důvodů, které jsem zmínil na začátku.
Ráda bych se optala pana ministra Blatného, co je ten důvod jeho nesouhlasu, protože já jsem to nepochopila. Jde o to, že my předkládáme pozměňovací návrh s kolegou Třešňákem, který řeší dle našeho názoru prosté opomenutí, něco, na co se jenom zapomnělo. Podle krizového zákona by to teoreticky možné bylo. A proto my jsme si tedy všimli toho, že studenti zubního lékařství byli opomenuti. Připomenu, jde jenom o pět fakult, kde se to studuje. Proto jsme oslovili všech pět proděkanů pro zubní lékařství, zjistili jsme, že souhlasí. Oslovili jsme prezidentku České asociace sester a ta také souhlasila. S tím, aby čtyři semestry absolvovaného zubního lékařství byly ekvivalentní dvouměsíčnímu kurzu, kurzu zubní instrumentářky, který jinak stačí. Srovnali jsme všechny sylaby. I proto byly uděleny ty souhlasy všemi těmi proděkany. A proč to takhle zdůrazňuji. A to mi přijde nesmyslné. Myslím si, že jde jenom o opomenutí, a nerozumím tomu, proč je takový odpor. Slyšela jsem tady od pana kolegy Běhounka, že ten kurz není dvouměsíční, ale šestiměsíční, já mám v podkladech tohle. Já budu velmi ráda za vysvětlení.
Tak teď se zeptám pana ministra Jana Blatného, jestli máte zájem o faktickou poznámku, což byste šel hned. Tak prosím.
Pane předsedající, paní poslankyně, to bude kratší. Ale nechtěl jsem tím říct a neříkám tím, že mám negativní stanovisko.
Z jeho úst zaznělo těch šest měsíců vzdělávání, tak proto jsem to panu ministrovi takto říkal.
Nyní vystoupí v obecné rozpravě pan poslanec Bohuslav Svoboda.
A za sebe a své blízké mohu jenom říct, že pokud bude těch vakcín nedostatek, tak já tu svou dávám k dispozici.
Děkuji, pane poslanče. Nyní vystoupí v rozpravě pan poslanec Marian Bojko.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážený pane ministře, já nebudu mluvit dlouho. Pan ministr mi na to správně odpověděl, že o to v tom očkování jde. Já to nezpochybňuji. Je to každého věc. Já osobně za sebe říkám, že se určitě očkovat nenechám. Pan ministr Blatný a paní hygienička Rážová řekli, že prostě ti lidé, kteří budou vakcinovaní, budou mít benefity, a že takovým způsobem se prostě na tu populaci tlačit bude. Já bych v tomhle kontextu - už jsem to tu jednou řekl, ve Sněmovně. V roce 1976 ve Spojených státech propukla epidemie prasečí chřipky. Takže to názorně ukazuje, že žádná vakcína není bezpečná. Takže už dopředu počítáme s tím, že prostě to někoho poškozovat bude. A já bych osobně nechtěl mít ve své rozvětvené velké rodině nikoho, kdo by byl tímto poškozen. Takže to je můj názor asi na tohle testování.
Děkuji, pane předsedající. Já jsem si v rámci dnešní debaty uvědomil, jak hloupý jsem byl, když jsem nastupoval do Poslanecké sněmovny, jak naivní jsem byl a jak nesmyslný obdiv jsem k poslancům měl. Já jsem se sem chystal tak jako do vědecké rady. Protože na vědecké radě cokoli, co tady řada z vás řekla, by musela dokázat. Tady každý může říct, co chce, nemusí to nijak dokazovat, zda dva dny se na to zapomene. Ten zákon podle mě je dobrý, ten zákon není špatný. Co je špatné, že veřejnost o něm věděla tři týdny dřív, než o něm věděli poslanci. To je špatné. To budu a vyčítám panu ministrovi. Doufám, že se to stalo naposledy.
Jde tady o to, že zřejmě podle mého názoru ani vy nečtete náladu a názory ve společnosti. Společnost se rozdělila na dvě skupiny. A teď k tomu, že o tomto ten zákon není. Ano? A toto očekávají občané od nás, že my vyšleme jasný signál, že je ochráníme před korporátní šikanou, že nedovolíme vznik dvoutřídní společnosti!
Ale chtěl bych upozornit, že Česká republika může ochránit občany České republiky, můžeme říci, že tady nebudeme provádět žádné očkování, že nebudeme nabízet žádné očkovací sérum. Že volali po tom, aby co nejrychleji tady bylo očkovací sérum, které ochrání celou společnost a dá záruky, že tato pandemie, tato hrozná pandemie skončí a vytvoří stabilní prostředí a navrátí nás k normálnímu životu. A každý, kdo nechce, tak ať se oočkovat nenechá.
Ještě faktická poznámka Bohuslava Svobody.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Mluvím teď jako poslanec, jako lékař a jako člověk. Jako lékař mám mimořádné vědomosti z oblasti očkování. Vystudoval jsem fakultu, která se tím zabývá. A říkám vám, nic nechci říkat jiného než to, co udělám já a co je můj názor. Já ze všeho svého lékařského vzdělání, ze svých etických principů, kterými žiji a kterými se starám o svoje pacienty, se nechám oočkovat. Poslouchejte mě. Nic jiného nechci říct. Budu očkován.
Pane předsedající, dámy a pánové, krátce k tomu, co jsme zde slyšeli od pana poslance. Já si s dovolením na úvod vypůjčím citát ze svého oblíbeného Saturnina. Ten zákon, o kterém nyní hovoříme, se týká prosím úhrady. V žádném případě se nejedná o cokoliv, co by zmiňovalo povinnost očkování nebo nějaké restrikce spojené tady s tímto. Musím vám tedy poblahopřát k skvělým odborným znalostem. Pravděpodobně je máte daleko lepší než pan docent nebo já. A toho je zárukou, Evropská léková agentura tak jako u všech ostatních léčiv, která se v této zemi a ve zbytku Evropské unie podávají. A v neposlední řadě mně dovolte upozornit, že tyto polopravdy a často lži jsou vodou na mlýn dezinformační kampaně, kterou nás Poslanecká sněmovna, kterou nám uložila proti ní bojovat. Musíme prosím všichni velmi vážit slova! Cituji z jeho slov. Žijeme si tak dobře právě proto, co jsme všechno udělali v minulosti! Znovu zopakuji: jedná se o úhradu a nikdo neřekl, že se jedná o povinné očkování. A v neposlední řadě jenom upozorňuji na platné mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o nošení roušek uvnitř jakýchkoli uzavřených prostorů. A myslím si, že bude skvělé, když zejména všichni poslanci půjdou svým voličům příkladem.
Vyvolal další čtyři faktické poznámky. Uvidíme, kdy se dostane Leo Luzar na řadu jako řádně přihlášený, ale to poznáme podle rozpravy. Pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.
Takže čas už mi běží. Váš oblíbený Saturnin. Tak já vám to zopakuju. A pokud to nepochopíte, tak se ještě jednou přihlásím do všeobecné a přečtu vám to ještě jednou. Protože tohle vnímám jako aroganci z vaší strany, protože já jsem tady četl argumenty odborníků a vy jste mě evidentně neposlouchal, anebo jste se pokoušel o nějaký ad hominem, osobní útok. To je trapné a nedůstojné vaší pozice.
Velice se mi líbilo vystoupení pana profesora a dalších, kteří tady říkali o očkování. Tady trošku na odlehčení řeknu, já jsem se chtěl nechat letos poprvé očkovat na chřipku. Tak jsem neočkován proti chřipce a možná mě to i mrzí z toho pohledu, že jsem měl obavy a strach ze souběhu těchto dvou infekcí. A to je taky otázka, která se týká toho konkrétního zákona, který tady momentálně probíráme. Evropská unie, potažmo hlavně Evropský parlament tvrdě prosazuje v rámci jednání Evropského parlamentu, aby firmy dodávající očkovací látky ručily za negativní důsledky očkování. My na to máme vlastní zákon, který řeší zodpovědnost státu za očkování, a v tomto návrhu je to poznamenáno. A teď zdůrazňuji, každá látka, každý lék má nějaké negativní důsledky. A to bych rád, aby pan ministr tady na mikrofon jasně řekl, že to tak bude. A mám obavu, pokud by to mělo být jinak, o to, co se kolem toho bude dále dít. Čili toto ujištění bych rád slyšel a velice ovlivní potom další postup v rámci projednávání toho zákona a dalších věcí týkajících se dalších pokračování v rámci covidu. Zazněla tady ještě jedna věc, která stojí za úvahu, a to je ten příklad, osobní příklad. Opravdu do té společnosti budeme muset umět dát osobní příklad. Kdo je dneska nejdůvěryhodnější povolání mimo Hasičský záchranný sbor, který bude dnes snad následovat? Jsou to lékaři a ti by měli jít příkladem. A to je můj druhý apel na pana ministra, aby již nyní začal s touto prvofrontovou linií jednat a snažil se i právě do té mediální sféry uvést, že to je ku prospěchu občanů. A poslední věc, kvůli které jsem se přihlásil, je můj pozměňovací návrh, který jsem zavedl do systému a v podrobné rozpravě se k němu potom přihlásím. Tady upozorňuji na jednu drobnost. A tady chci upozornit na to slovo "společně". Zažili jsme to všichni, když se provádělo testování a měly být rozvezeny testovací látky a distribuovány do zařízeních sociální péče.